Děkuji za slovo. Myslím, že to můžeme rychle pustit do dalších čtení. Ten zákon tady leží od března.
Jestli se nikdo další nehlásí k pořadu schůze - pan poslanec Kolovratník.
Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Je to koaličně-opoziční návrh na novelu zákona číslo 416 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Takže pokud bude vůle a čas, prosím o zařazení tohoto bodu, sněmovního tisku 628, za poslední bod, který teď byl načten, tedy za návrh pana poslance Stanjury.
O tomto návrhu zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. I tento návrh byl přijat. Je to první čtení zákona o stavebním spoření. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Stanjury.
Nic by se proti stávajícímu stavu nezměnilo včetně toho, že profesura platí na celém území České republiky.
Připraví se pan poslanec David Kasal.
Poměrně rozsáhlý pozměňovací návrh jsem dal do záležitosti, kdo bude garantem magisterského studijního programu, aby to byla osoba také ze zahraničí. Týkal se úpravy a vlastního akreditačního procesu. Tam nedošlo ke shodě na výboru, takže předpokládám, že může být využit tenhle návrh v rámci tvorby podzákonných norem. Jeho zdůvodnění jsem řekl předtím.
Já vám děkuji. Nyní vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec David Kasal a připraví se paní poslankyně Berdychová.
Je to modifikace, kterou tady přednesl částečně pan profesor Fiala. Následující body se přečíslují. Ve svém odůvodnění vysvětluji tento návrh následujícím způsobem. Vzhledem k tomuto postupu, který prezident republiky uplatnil vůči některým návrhům vědeckých rad vysokých škol postoupeným mu po projednání ve vládě ke jmenování profesorem, navrhuji doplnit příslušné ustanovení zákona o vysokých školách o řešení takovéto situace. Tento návrh by v budoucnu řešil stav, kdy prezident republiky je v této věci v rozporu s právními předpisy nečinný. Pokud do 60 dnů od doručení návrhu prezident republiky navrženého uchazeče nejmenuje, byl by tento uchazeč jmenován ze zákona, a to poslední den této lhůty s tím, že osvědčení o takovém jmenování by vydával ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Stejně tak by byla upravena působnost ministra vnitra a ministra obrany, pokud jde o návrhy vědeckých rad Policejní akademie ČR v Praze a Univerzity obrany v Brně.
Nyní tedy paní poslankyně Berdychová, připraví se paní poslankyně Halíková.
Řeknu konkrétní případ. Vyhrálo to konsorcium tří firem. Když jsme se s tím zadavatelem, s tou vodárenskou firmou dohadovali o tom, že ta práce není kvalitní, tak prostě řekli: No ale my jsme měli možnost buď ty peníze vyčerpat, nebo nevyčerpat. Kdybychom tu firmu odmítli, tak se odvolá a do konce roku nejsme schopni vyčerpat příslušné finanční prostředky.
Já nevím, beru to skoro až fatálně. Nic proti panu kolegovi Pletichovi, ale veřejné zakázky a obvinění, které se vždycky týkalo někoho, kdo tvoří pletichy... To byl takový pokus o šprým a trošku zlehčení té vážné situace. My na Praze 2 soutěžíme právní služby třetím rokem. Nebo když tam máte někoho, kdo umí výborně rodinné právo. Vydrželi tam rok. Možná to berou, jako že je to nějaká možnost, jak si získají nějakou praxi, ale nevydrží to tam déle než rok. Takže v tom já vidím obrovský problém a tady jsem ráda, že ten návrh je takový, jaký je. A jenom bych poprosila, tady skutečně paní ministryně to zmiňovala na začátku, ten problém je i v té lhůtě. Tuším, že tam je duben 2016, kdy bychom měli implementovat toto nařízení.
Děkuji paní poslankyni Janě Černochové.
Kdyby byly řádně soutěženy, tak si myslím, že ta cena mohla být úplně někde jinde.
Děkuji za slovo. skutečně ti úspěšní že budou ti kvalitní, a ne že to budou ti známí a ti podloudně informovaní.
Tak děkuji. Pane poslanče, pokračujte prosím.
A já jenom zase nebudu citovat ty konkrétní změny, spíš ten komentář k nim. Doufám, že budete trpěliví vyslechnout zdůvodnění... . Obecně k pozměňovacímu návrhu. Je zřejmé, že vysokoškolské vzdělávání patří ke klíčovým oblastem státního zájmu ať již proto, že vzdělaná společnost vede k vyššímu rozvoji, například vědy, technologie, obchodu či občanské společnosti, nebo proto, že vzdělávání jde ruku v ruce s vědou, výzkumem, vývojem, inovacemi, uměleckou nebo další tvůrčí činností. Své role může vysokoškolské vzdělání plnit jen v případě, že je kvalitní.
Pane poslanče, já se omlouvám, já vás trpělivě poslouchám, ale mám pocit, že jsem v menšině.
Přiznávám a vyděsil mě váš pan předchůdce, předsedající kolega místopředseda Bartošek, který říkal, že musí být zdůvodněny. Já s tím souhlasím, ale pak jsem nucen to tady přečíst . V obecné rovině k tomu lze uvést, že v podmínkách České republiky je nezávislost pojmovým znakem jen u soudů, soudců. Nezávislost tak jistě není dána v případě zákonné podřízenosti, pochybovat však o ní lze též v případě finanční závislosti. Mám pocit, že dneska zrovna všichni rezignovali. Odpovídá to dnešnímu počtu členů Akreditační komise. Zase vynechám další zdůvodnění. K bodu 5 - legislativně technické ustanovení, které reflektuje předchozí navržené změny. K bodu 6 - nezávislost nestačí deklarovat, je třeba jí vytvořit podmínky, a to mimo jiné v rovině finanční. Takže prosím detailnější zdůvodnění, já jsem to zkrátil, snad to bude přijatelné, máte v systému.
Ale toto navyšování má trvat dlouhých pět let. To samozřejmě platí i pro civilní zaměstnance tohoto bezpečnostního sboru. Je však třeba také konstatovat, že Policie České republiky již dnes pracuje na plný výkon a další na ni kladené úkoly by již nemusela zvládat plnit. Vedle toho je zde Ústav pro studium totalitních režimů, který v posledních letech vykazuje výsledky své činnosti, které co do kvantity, ale ani co do kvality neodpovídají výdajům s nimi spojeným. Teď nevím, pane předsedající, mám už... Jsme v rozpravě.
Děkuji. Já jenom pro nejasnost, protože mnozí se podivovali, proč není obecná rozprava. Takže nic jste nezmeškali. Prosím, každý, kdo je přihlášen, má možnost svůj návrh přednést teď v podrobné rozpravě. Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi.
Dřív než se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, uvedu pár čísel. Podle prognózy o vývoji ekonomiky se dá očekávat přinejmenším stagnace uvedených ukazatelů. Čekal bych opačný trend. Je méně lidí bez práce, více lidí pobírá řádnou mzdu, bude třeba vyplácet méně příspěvků na živobytí i méně dávek v okamžité hmotné nouzi. To je hodně vysoké číslo. Půjdu ale na kompromis. Navrhuji snížení o 600 mil. korun. Pozměňovací návrh, který řeší tento převod, jsem vložil do systému. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Soukupovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Marta Semelová.
Děkuji. Konkrétně se jedná o kapitolu Ministerstva školství a druhý pozměňovací návrh se týká kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Na druhou stranu při podrobnějším prostudování si kladu otázku, zda v souvislosti s rozsáhlými změnami, které plánuje ministerstvo, zda je toto navýšení opravdu dostatečné. Povinné předškolní vzdělávání v posledním roce před nástupem do základní školy a s tím související potřeba navýšení kapacit v mateřských školách, nárůst počtu žáků ve školách základních, to znamená zvýšení počtu pedagogických pracovníků a rozšíření prostor, ať už se jedná o učebny, či školní družiny.
My ale nevíme, jaké ve skutečnosti jsou, protože jsme ty argumenty do rukou nedostali. Nebrání to ale, abychom tu věc nepodporovali, protože si myslíme jenom prostým odhadem, že osminásobek jako fixně stanovená částka určitě zjednoduší výkupy pozemků a případně ten vedlejší produkt ve snížení nákladů na výkupy pozemků se tam může objevit. Děkuji za pozornost.
Několik desítek let se řeší tato situace: Každý den si můžete poslechnout na Radiožurnálu, že v oblasti Vysokého Mýta směrem na Litomyšl nebo na Hradec je dopravní nehoda. Každý den je tam nějaká nehoda. Je to nejtěžší úsek mezi Holicemi a Litomyšlí, nejtěžší úsek vůbec na dopravu. Pořád jsme žili v přesvědčení nebo v domnění, že je dostatek finančních prostředků.
Opak je pravdou. Jasná pravidla, dobrá cena - urychlí. A na to právě máme samosprávu. Nepotřebují k tomu... Takže úloha samosprávy je v tom velmi důležitá.
Není tomu tak. Není tomu tak. Přednesu návrh usnesení. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Jenom upozorňuji na to, že v podrobné rozpravě nelze podat pozměňující nebo jiné návrhy a lze pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona a jeho legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a jeho projednávání tímto končím. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Já bych chtěl upozornit paní ministryni, že za termín předložení této novely zákona je zodpovědná paní ministryně, tedy vy.
Jedná se o nový zákon o zadávání veřejných zakázek.
Děkuji. Elektronická má přednost, pane poslanče, vy to víte dobře podle jednacího řádu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je to tatáž ministryně, ona má totiž problém s odhadováním času. To je tatáž euroministryně. Vím, že ty za to nemůžete, ale to je realita.
Nyní pokračuje pan poslanec Ivan Gabal, stále faktické poznámky. A potom pan předseda klubu ODS. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pro předřečníka. My to pak budeme projednávat ve výboru pro obranu taky jako zejména z tohohle hlediska. Ale my musíme postavit něco, s čím jsme schopni ten stát vybavit jako způsobem, který je adekvátní jeho legislativě.
A potom řádně přihlášený pan poslanec Jan Chvojka.
Takže pokud se vám nezdá adekvátní čas projednávání, já s vámi souhlasím. Nikdo tady není. Kolikrát jsme už slyšeli v tomto volebním období: Když to neschválíte, zastaví nám peníze. Nebude podle nás v otázce kvót, zastavíme vám peníze! Slyšíme nějaký silný hlas například v Poslanecké sněmovně, že k tomu není žádný právní základ? Velmi často je institut zastavení čerpání dotací používán k politickému nátlaku. Něco o tom vím jako bývalý vládní poslanec. Když se něco nelíbilo, jak si Česká republika, tak najednou byl problém, zastavovalo se čerpání evropských peněz. Paní ministryně to asi říkala, jako že to je dobrý zákon. Ale pro mě je to známka toho, že ten zákon nebyl připraven dobře. Tři a půl tisíce připomínek přece není normální. Ještě u toho, že je to vlastně de facto takřka čistá transpozice. To, že to šlo do vlády s 60 nevypořádanými připomínkami, to je poměrně neobvyklé. Ale je zajímavé, že ti samí, kteří tehdy říkali "zpřísňujte, zpřísňujte, zpřísňujte" dneska mlčí. Já vždycky říkám, může být někdo hyperkritický, nebo zase hodný k politikům, ale měl by se chovat ke všem stejně a nevybírat si podle svých politických sympatií. Ten se mi nelíbí, tak ho budu kritizovat hlava nehlava, ale když to dělá můj favorit, tak je to vlastně v pořádku. Nevím, paní ministryně volá po věcné debatě a já jsem pro. A vždycky to říkám, že v tu středu je to extrémně podle mě nevhodné, protože pak klesá koncentrace všech přítomných. To pak neodpovídá významu toho zákona, věcně. Oprávněně si stěžují starostové, poskytovatelé, zadavatelé, že mají v ruce papír.
Osobně se domnívám, že by se systém institucionální akreditace úplně obešel bez celé rady pro vnitřní hodnocení. U Národního akreditačního úřadu si ještě dovedu představit určitý personální pohyb a omezenou nezávislost, u rady pro vnitřní hodnocení však nikoliv. Budou to naprosto stejní lidé, jako působí například ve vědeckých či oborových radách dané vysoké školy. Jiní prostě nejsou. Jsem přesvědčen, že by fungoval dosavadní mechanismus žádostí o akreditaci, protože jinak to stejně nebude. Bude to pořád stejná žádost o akreditace, která bude opět stokrát větší a bude se jmenovat vnitřní hodnocení. Z tohoto důvodu a k posílení nezávislosti jsem ve svém pozměňovacím návrhu požádal, aby rektor nebyl předsedou rady pro vnitřní hodnocení a aby její členy volily akademické senáty jednotlivých fakult veřejné vysoké školy, což bohužel nebylo v pozměňovacím návrhu ministerstva akceptováno. Jsem ale rád a oceňuji, že alespoň drobný posun správným směrem je obsažen v ministerském pozměňovacím návrhu. Ten podmiňuje třetinu rektorem jmenovaných členů návrhem akademického senátu a další třetinu potom návrhem vědecké rady. Druhý můj pozměňovací návrh, který se týká institucionální akreditace, je spíše technického charakteru. Zároveň stanoví, že se institucionální akreditace uděluje na dobu pět let, pokud byla vysoké škole dřívější žádost zamítnuta. V této souvislosti navrhuji nahradit pojem "dřívější" pojmem "bezprostředně předcházející". Stávající formulace totiž umožňuje vyvolat sankci v podobě zkrácení doby trvání akreditace kdykoliv i poté, co vysoká škola už institucionální akreditaci získala, a v průběhu prvního zkráceného období osvědčila, že jí tato akreditace byla udělena oprávněně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní jsme se vypořádali se dvěma pozměňovacími návrhy, které se týkají institucionální akreditace a rady pro vnitřní hodnocení. Další tři pozměňovací návrhy budou spíše technické. Tuto skutečnost dokazuje i nezvykle vysoký počet podaných pozměňovacích návrhů. Buď jsou poslanci příliš aktivní, nebo je s novelou něco špatně. Můj třetí pozměňovací návrh se týká sociálního stipendia. S důvody, pro které má ke zvýšení dojít, nelze než souhlasit. Původně navrhovaná úprava nicméně daný problém řeší pouze s dočasným účinkem, neboť fixní částku přepíše jinou fixní částkou, byť vyšší. V budoucnu by tak byli zákonodárci nuceni v případě potřeby valorizace opět složitě měnit zákon. Vhodnějším řešením se proto jeví navázat výši sociálního stipendia na jiný číselný údaj, k jehož změnám pravidelně dochází. Navrhl jsem proto, aby sociální stipendium činilo jednu čtvrtinu minimální mzdy. Tím se v budoucnu odbourá nutnost opětovného legislativního procesu, neboť ke zvýšení sociálního stipendia dojde automaticky vždy při každém zvýšení minimální mzdy. Děkuji tímto paní ministryni Valachové, že na můj návrh přistoupila a zahrnula jej do ministerského pozměňovacího návrhu prakticky ve shodném znění. Čtvrtý pozměňovací návrh se týká právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Podle současného znění zákona o veřejných zakázkách se za veřejného zadavatele považuje vysoká škola jako celek, a nikoliv její jednotlivé fakulty. Zákon o zadávání veřejných zakázek je totiž skvělý nástroj pro ty, kteří v tom umí chodit. Oceňuji, že slova pana premiéra Sobotky, paní ministryně Šlechtové i Valachové se skutečně naplnila a záměr, aby veřejným zadavatelem byly také fakulty, se v novém zákonu o veřejných zakázkách, který již byl rozeslán, objevil. Nebudu se tedy ke svému pozměňovacímu návrhu přihlašovat. Můj pátý a předposlední pozměňovací návrh je zaměřen na fungování akademických senátů veřejných vysokých škol a jejich fakult. V současnosti účinná práva staví akademické senáty do pozice sotva kontrolního orgánu, který pozbývá efektivních nástrojů na ovlivnění chodu vysoké školy. Akademický senát je sice samosprávným zastupitelským orgánem veřejné vysoké školy nebo její fakulty, nicméně pokud nemá možnost sám navrhovat změny vnitřních předpisů, pozbývá zřízení tohoto orgánu téměř smysl. Tím dochází k nežádoucí konzervaci stavu vysokého školství. Navrhovaná změna si klade za cíl umožnit členům akademických senátů předkládat vlastní návrhy vnitřních předpisů, což by snížilo demokratický deficit v akademické obci a v konečném důsledku zvýšilo kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Takový návrh však je pro předkladatele zřejmě příliš demokratický a nebyl do pozměňovacího návrhu ministerstva zahrnut. Vážené kolegyně a kolegové, poslední a nejdůležitější oblastí, na kterou se zaměřím, je právní postavení fakult vysokých škol. Tvůrci novely přistoupili na laciný lobbing České konference rektorů a veškerou moc chtěli soustředit v rukou rektorů. Bylo by zcela na vůli statutu veřejné vysoké školy, která práva fakultám přizná a v jakém rozsahu. V praxi by to ovšem znamenalo, že veškerou kontrolu nad fakultami by převzal rektor. Šlo by o tak velkou koncentraci moci, kterou by mohli i bývalí bolševičtí aparátčíci rektorům jen závidět. Uvědomme si, že veškerá důležitá část akademického života se neodehrává na sekretariátech jednotlivých rektorátů, ale právě na jednotlivých fakultách veřejných vysokých škol. Naopak jsou to jednotlivé fakulty a jejich akademičtí pracovníci, kdo představuje skutečný motor akademického života. To také znamená velkou zodpovědnost a samozřejmě to vyžaduje i příslušné pravomoci. Rektoři totiž vyhandlovali svoji podporu novely za svoji absolutní moc. Jsem opravdu rád, že současná paní ministryně si tento problém, který jí předchůdce zanechal, uvědomila a měla snahu jej řešit. Výsledkem je tak okruh čtyř pravomocí, které mají fakultám dle ministerského pozměňovacího návrhu i nadále náležet přímo ze zákona a jež nebude moci fakultám odebrat ani statut veřejné vysoké školy.